Situace se ještě zhoršila po ruské invazi na Ukrajinu zahájené 24. února. Zástupci OKD a Ministerstva financí minulý týden novinářům řekli, že těžba uhlí na Karvinsku potrvá déle, než se předpokládalo. Schválilo to podle nich představenstvo OKD. Do elektrárny bylo dodáno více než 410 000 tun uhlí, z toho necelá polovina pocházela z OKD. Do budoucna je ve hře například fotovoltaická elektrárna. Tepelná elektrárna Kromě dodávky elektřiny do sítě zajišťuje teplo a teplou vodu pro přibližně 38 000 obyvatel Orlové a Bohumína. V elektrárně pracuje téměř 200 lidí. A nyní se vrátím přímo k tomuto návrhu. Vraťme se pro mnoho lidí k jednodušší rétorice. Teplo potřebujeme a předložená novela doplňuje výrobce, dovozce a dodavatele paliv z biomasy jako povinné osoby pro dokládání plnění kritérií udržitelnosti, protože bez jejich dokladu nemá výrobce energie, jenž palivo z biomasy od nich používá, případně výrobce biometanu, jak plnění kritérií udržitelnosti sám doložit.
Děkuji, paní poslankyně.
Já myslím, že se s tím setkáváte určitě všichni ve svém okolí, protože stavební materiály v uplynulých měsících podražily o desítky i stovky procent, a je to tedy důsledek inflace a zejména stoupajících cen energií jakožto základního vstupu do nákladů výrobků a služeb. Tím na sebe dodavatelé přebírají riziko za vývoj cen materiálů. Nicméně případný krach dodavatele, a tím pádem nedokončení zakázek nakonec může být pro zadavatele dražší. Potom ti starostové musí znovu soutěžit. Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže připravilo pro zadavatele veřejných zakázek metodické materiály a postupy, které jsou dostupné na portálu k veřejným zakázkám. Zadavatelé tak mají nástroj, s jehož pomocí mohou reagovat na zvýšení cen ve stavebních zakázkách, a to jak v případě zadávací dokumentace, tak už u uzavřených smluv. Půldruhého roku vysokého růstu světových cen se už přelilo do rostoucí inflace, ve které se projevuje vždy až se zpožděním. Ceny klíčových stavebních materiálů i nadále rostou. Vidíme to nejen podle uveřejňovaných cenových indexů stavebních materiálů, které sestavuje firma RTS, ale i v projektové praxi. Aktuálně se řeší nárůst cen energií, který byl v posledních měsících skutečně dramatický. Zároveň je nutno si také připomenout, že evropské ceny stavebních materiálů může zvýšit připravovaná stavební horečka projektů spojených s Green Dealem Evropské unie nebo s nyní očekávatelným budováním dalších kapacit pro odstranění závislosti Evropy na ruském plynu. V krátkém období bude jejich výstavba spojena se zvýšenou evropskou poptávkou po stavebních materiálech. Bude nyní záležet, jak konkrétně Evropa zareaguje. Odložení samotného Green Dealu by snížilo tlak na růst cen stavebních materiálů, které stavebnictví sdílí zejména s průmyslem. Stavebnictví nyní může čekat přerušování či zastavování výstavby u některých projektů. Podle Svazu podnikatelů ve stavebnictví ale bude mít vliv na zastavování či přerušování výstavby zejména nedostupnost pracovníků. Jejich úbytek je cítit již nyní a jejich dlouhodobější náhrada bude velmi náročná. Zároveň významně podražil třetí faktor výkonu stavebnictví, tedy financování. Stavebnictví má jeden z nejdelších procesů výroby ze všech oborů, a tím pádem cena času, tedy úroková míra, na něj dopadá ještě naléhavěji než na zbytek ekonomiky.
Velká Británie má takovou zvláštnost, tam si třeba můžete nakoupit žetony a můžete si, pokud budete chudí, jenom spustit elektrickou energii na svícení od - do nebo popřípadě na vyprání prádla. Ale to bych úplně nedával jako vzor pro českou společnost, která je poměrně komfortní. To jde na topení, přípravu teplé vody a vaření. Proto propracovali systém státní pomoci, v němž jsou zapojeny charitativní organizace, a poskytují tuto pomoc cíleně, ne plošně. Takže můžeme si vybírat, je to prostě různé zem od země. Pro seniory je dále určený Winter Fuel Payment a jednorázově mohou dostat až 300 liber. Dodavatelé energií jsou zapojeni do státního programu Warm Home Discount, a to všichni, kteří spravují nad 250 000 zákazníků. V tomto programu tito zákazníci mohou dostat slevu až 140 liber. Podpory jde bez problému kumulovat, jsou cíleně a dobře promyšlené. Je to velmi důležité. Definovat jenom podle procenta příjmů vydávaných na energii nestačí. Existuje studie, kterou dělalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, zpracovaná společností Seven v roce 2016, která se věnuje hlavně úsporám energií a jenom letmo se dotýká jiných opatření. Těch definic je poměrně velká řada, koukneme se na ty definice z Evropské unie, kde se říká, že domácnost je v energetické chudobě, pokud by pro udržení uspokojivého topného režimu musela vynakládat více než 10 % příjmu, to říká Velká Británie. Toto je poměrně atraktivní, protože není nutné skutečně měřit, kolik energie lidé spotřebovávají, ale tato metoda má také nevýhodu, že energetickou chudobu definujete na základě obecnějších kritérií, nikoliv na základě energetického koše zboží a služeb. To znamená, že taková hranice chudoby by nevycházela z energetické politiky v zemi, ale spíše by odrážela obecnou hospodářskou a sociální politiku. Sledování energetické chudoby touto metodou by asi nebylo nic jiného než sledování obecných trendů chudoby. Ale to asi není teď předmětem toho, co bychom si tady měli říci. Nová dobrá zpráva, která asi vychází a mohla by usnadnit tuto situaci, je instalace nových moderních dálkových měřicích zařízení, která se v současné době montují. Zatím se asi jedná o nějaké jednotky tisíc. Ten systém je poměrně zajímavý, protože on vám zpátky dává nějakou vazbou na to, kdy máte poměrně velkou spotřebu energie. Tento sweet spot pro odborníky na chudobu je úroveň příjmů, při které se spotřeba energie nebo úroveň výdajů na energie výrazně neliší s příjmem. Opakem toho je, že od určité výše příjmů stále ti lidé začnou spotřebovávat více a více elektrické energie. Uvedu příklad: Toto se stalo ve Spojených státech, protože my tady ještě pořád povídáme a prostřednictvím pana předsedajícího pan kolega Radim Fiala tady upozorňoval na to, že spotřebování nejvíce elektrické energie je v té zimě, kdy minimálně svítí sluníčko. Tam se vlastně většina začíná spotřebovávat v době léta a je to naprosto jednoduché - protože lidé si zvykli na určitý komfort a používají klimatizaci. Takže tohle je trošku problém. Takže tady se můžeme bavit o tom, zda a jakým způsobem to udělat a zda se nevyhnout tomu složitému sociálnímu systému. Ano, jednoznačně. A my jsme se kdysi dávno bavili, protože existuje nějaká advokátní kancelář a má nějaká pravidla. Má nějaká pravidla, která nesmí překročit.
Úvodem bych chtěl říci, že dnes těch pět hodin projednáváme poslaneckou novelu zákona o podporovaných zdrojích energie. Mezitím jsme se tady dozvěděli o energetické krizi v Evropě a její situaci v jednotlivých státech od kolegy Kubíčka. Podrobnou přednášku o biopalivech a digestátu a o zničení českých občanů od kolegyně Balaštíkové. O 58 stanicích Horské služby a trafostanicích záchranné služby od kolegyně Pastuchové.
Jako další faktickou poznámku má pan poslanec Milan Brázdil.
Já děkuji naší koalici, že se vrátila zpátky do svých lavic. Já jsem to tady vysvětlovala. Jestliže otevřete zákon, tak je zcela logické, že všichni k tomu zákonu se budou snažit nějakým způsobem vyjádřit. Ano, máte pravdu, že tady měníte něco. Ale jakmile ten zákon je otevřený, tak všichni máme možnost se k tomu vyjádřit. Tak to je. To my tady neděláme. My se celou dobu bavíme o tom zákoně. A kdybyste si ho přečetli, tak ten zákon o POZE je strašně široký. Takže oni se neuhnuli. Neuhnuli se od tématu. Možná že se uhnuli od toho, co bylo zamýšleno změnit v tom zákoně. Ale neuhnuli se od tématu.
Nyní přednostní právo pana předsedy Výborného. Prosím, máte slovo.
Kolega Šimek tady zhruba od 15. hodiny opravdu velmi pečlivě poslouchal všechny příspěvky. Já myslím, že všichni to víme, je zbytečné. Já myslím, že to platí jak o opozici, tak o koalici. S vědomím toho, že v odstavci 2 se hovoří o tom, že každý poslanec může vystoupit nejvýše dvakrát. Čili aby to všichni chápali, i paní poslankyně a další: dvakrát deset minut pro každého jednotlivého poslance.
Děkuji. A až se ustálí počet, tak vám dám slovo, paní předsedkyně.
Koalice oznámila ve středu dne 10. ledna 2022, že dotace na spotřebu elektřiny v domácnostech zvýší odhadem o 893 miliony eur. Kromě toho se v zimních měsících také výrazně snižují poplatky za elektřinu. Teď tu máme naše sousedy z Polska. Dne 22. října 2021 předložil ministr pro životní prostředí návrh zákona, jehož cílem je chránit 20 % nejzranitelnějších domácností před prudkým nárůstem cen energií. Na konci listopadu 2021 vláda oznámila balíček daňových úlev a příspěvků pro zranitelné osoby v hodnotě více než 2 miliardy eur. Byl posílen příspěvek na pomoc domácnostem, které se potýkají s účty za energie, a to bylo poskytováno maximálně ve výši 106 eur na osobu. Vláda dále pracuje na novém balíčku, který nazvala Putinův štít, který by se měl vztahovat na ty sféry ekonomického života, které utrpěly v důsledku ruské invaze na Ukrajinu. A konečně je také v tomto balíčku nárazník pro odeslání výnosů plynoucích z mimořádného příspěvku energetického sektoru odhadovaný na 110 milionů eur. Takže daníme. Tak. Zvedla tuto částku až na 20 eur na jednoho příjemce. To je to propojení ne s Evropou, ale pouze Portugalsko a Španělsko. Taková zvláštnost, ale ne tak úplná, protože stejné propojení energetického trhu má Německo s Rakouskem. Tato dotace potrvá do konce června. Tak.
Je to primární problém inflace. Na základě energií se budou zvyšovat ceny úplně všeho, hlavně českých domácností a je to prostě velký problém, který vláda neřeší. Dneska o tom nikdo nemluví. Já nevím proč. Intenzifikovat - co to znamená? Začít víc pěstovat, vykašlat se na řepku a soláry. A dát samozřejmě českým zemědělcům takové dotace, minimálně stejné, jako mají na západě a na severu Poláci, aby prostě byli konkurenceschopní ti čeští zemědělci. Kolik tisíc korun prodělávají na jednom praseti ve výrobě. Ihned zrušit nesmyslné podpory do extenzivních výrob, které pod rouškou ekologického zemědělství a ochrany přírody rozdávají prostředky, které nic nepřinášejí obyvatelstvu ani přírodě. To je myslím jasné, to je ta intenzifikace, o které jsem hovořil. Opravdu unikát, který chce současný ministr nehoráznými prostředky dále podporovat. To jsou hodnoty současného Západu, které ten svět neakceptuje a nechce s nimi nic mít. Ihned řešit zákon o významné tržní síle, kde by se měl řešit: - Konec citace. To jsou jasné kroky, které vláda udělat může, a pokud aspoň něco neudělá, budou mít lidé v České republice čím dál hlouběji do kapsy a budou nešťastní a postupně i dost naštvaní. Další část jsou potraviny, to nás teprve čeká a já to říkám o den předem, než se ten problém prostě provalí v celé své nahotě. Vládní pětikoalice tedy má dost témat, která má v současné situaci řešit ve prospěch českých občanů. A je to problém, který nakonec vybublá na povrch, a bude to pro současnou vládu velký problém.
Přesto bych vás chtěl požádat o ztišení s respektem k paní poslankyni, aby bylo slyšet, co říká.
Kromě domácností budou odškodněny veřejné a soukromé nemocnice, školy, školky, nevládní organizace i veřejní poskytovatelé sociálních služeb. Zase - opět emisní povolenky. Pak tu máme Švédsko. Dále byla schválena kompenzační platba ve výši 96 až 144 eur pro soukromé osoby, které vlastní automobil. Od července do prosince 2022 se také zvyšuje příspěvek na bydlení pro rodiny s dětmi a dodatečný příspěvek na dítě bude činit 25 % předběžného příspěvku na bydlení a bude činit maximálně 128 eur měsíčně. Nebudou však žádné odměny za selhání nebo špatné hospodaření a menším firmám nebude poskytnuta finanční pomoc. Není tady tedy stanoveno na to, komu se to přímo poskytuje, ale příspěvek se poskytuje ve výši 100 až 300 liber. Tím jsme vyčerpali tyto záležitosti a já se jenom na konci ještě dostanu k jedné maličkosti, už budu krátký, už bude konec. A teď jenom jedna maličkost a to je věc, nad kterou se musíme zamyslet. A kdo to nezná, připomenu místo. No a co můžeme dělat dále? Jak se tedy dostat k té obnovitelné energii? Co tu máme dále? Asi by se něco dalo postavit, ten výkon nepočítám.
Paní místopředsedkyně, prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vy moc dobře všichni víte, že v listopadu a v prosinci jsme tady již předkládali důležité sněmovní tisky, které by řešily ceny energií, a to snížením DPH, a zároveň aby lidé, domácnosti a podnikatelé dostali finanční prostředky z obnovitelných zdrojů. Proto mě opravdu překvapuje, že pokud tady máme dvě krize, tou jednou krizí je krize uprchlická a tou druhou krizí je krize hospodářská, uprchlickou krizi a danou strategii budeme řešit příští týden, já děkuji předsedovi poslaneckého klubu hnutí STAN, že sem zařadil přímo ten bod na příští týden na úterý v 18 hodin, přestože si myslím, že se to mělo řešit daleko dříve, protože ta strategie řešení uprchlické krize podle mého názoru a mých kolegů odborníků opravdu neexistuje. A tak jak nám bylo řečeno na bezpečnostním výboru, je to dokument živý, budeme o něm hovořit. Ale já žádnou diskusi nikde nevidím, já od toho 14. dubna jsem nezaregistrovala, že by se znovu sešel bezpečnostní výbor. Pan ministr vnitra Vít Rakušan tady hovořil o tom, že by to měly projednat další výbory, zdravotní výbor, že by to měl projednat školský výbor, sociální výbor. A já si myslím, že už to mohlo nastat dávno, že to nemůžeme řešit na konci dubna nebo na začátku května. Opět - vytvořily se před několika dny. Ale ta města, obce, kraje a všichni ostatní potřebují tu strategii mít a potřebují vědět, co bude, co bude opravdu za měsíc, za tři měsíce, za půl roku. Určitě registrujete, že ta situace je vážná ve velkých městech, řeknu Praha, Plzeň, Brno, ohledně míst především v mateřských školách. A všichni víme, že pan ministr pro místní rozvoj vypsal nějaký dotační program pro města, obce, ne s velkou finanční alokací, aby řešily ubytování. Ale vůbec jsem nezaregistrovala, že by někdo řešil nedostatek míst v mateřských školách. A já třeba toto považuji za důležité, prioritní téma, které by se mělo řešit. Bezradní jsou všichni, nevědí, jakým způsobem to mají řešit. A ta komunikace podle mého názoru velmi chybí.
Novelou zákona o podporovaných zdrojích energií z roku 2021 byla mezi podmínky poskytování provozní podpory pro využití energie biomasy doplněna tato povinnost prokazovat kritéria udržitelnosti. Zákon aktuálně uvádí jako povinné osoby k prokazování kritérií udržitelnosti výrobce biometanu, výrobce elektřiny a tepla a pěstitele biomasy. Kritéria udržitelnosti však musí dokládat také výrobci, dovozci a dodavatelé paliv z biomasy, protože bez jejich dokladů nemá výrobce energie, jenž palivo z biomasy od nich používá, případně výrobce biometanu, jak plnění kritérií udržitelnosti sám doložit. Tuto možnost však nemají výrobci, dovozci a prodejci vstupní suroviny určené pro výrobu paliv z biomasy. Předkládaná novela navrhuje v přechodném období umožnit prokazování plnění kritérií udržitelnosti prostřednictvím čestného prohlášení. Novela zákona je tak zcela v souladu s pokyny Evropské unie. Samozřejmě platí hlavní argument, že v případě nepřijetí by všichni, kdo spalují biomasu, přišli o podporu, což by zdražilo teplo lidem a navíc by to vyvolalo soudní spory se státem, neboť zákon tuto podporu zaručuje a zároveň by stát nebyl schopen zajistit naplnění tohoto zákona. Myslím si, že je to jeden z prvních kroků, na který to POZE reaguje, a já se těším na předložení nového zákona o POZE a nového energetického zákona. Oba zákony budou muset velmi, velmi důrazně reagovat na dnešní dobu. Co můžeme dělat, aby nás neohrozila energetická chudoba? Jaký bude dopad na domácnosti? Jaký bude dopad na firmy? Tak já budu probírat jednotlivá řešení, která jsou. Máme tady řešení, které se nazývá fotovoltaika, bateriové úložiště. V programovém prohlášení vlády bylo konstatováno, že by vláda chtěla podpořit 100 000 instalací na rodinné domy plus nějaký neomezený počet v rámci municipalit a továren. Ona jich vyrábí více než 90 % a hlavně z toho důvodu, že ona má zdroje. Jak jsem na to už upozorňoval, tak v loňském roce na rodinné domy bylo uskutečněno necelých 10 000 instalací. Nebyly to všechno instalace s bateriovým systémem. Trošku velký problém. Co se týká bateriových úložišť, tak ten problém je ještě větší, protože tam skoro výhradním výrobcem je Čína, která funguje. A víte sami, že když si dneska půjdete objednat automobil, že čekací doba jeden rok není problém. Nicméně chválím, že jsou vyčleněny peníze na tyto instalace. Z toho fondu můžete dostat asi 200 000 korun. Je to výborné, je to dobré. Je to záležitost municipalit. Takže to bychom měli k tomu. Já jsem se pak dozvěděl, že ta firma prakticky nakupovala ve spotech úplně všechno, takže ze dne na den neměla vůbec žádnou elektrickou energii, kterou by mohla dodat svým odběratelům. Myslím, že na to budeme muset také pamatovat, a budeme na to muset pamatovat dobře. A jestli už to budou zákony o tom, že se bude skládat nějaká finanční spoluúčast, nebo bude nějaký státní dohled nad nákupem jednotlivých materiálů, asi to omezí některé dodavatele, ale asi to bude v tomto případě správné. Teď se nějakým způsobem musíme také dostat k tomu, co se stane tím, že odešli. Ti zákazníci museli podepsat nové smlouvy a jsou tady informace, že dodavatelé plynu nutí své zákazníky podepisovat nové, poměrně nevýhodné smlouvy. Takže oni nespoléhali jenom na pomoc domácnostem, ale i na tu ekonomiku, která vlastně drží chod toho systému. Dále bude rozšířen sociální bonus na elektřinu a plyn pro všechny nízkopříjmové domácnosti. Lotyšsko. Domácnosti s dětmi dále dostávají 50 eur na dítě. Dříve navrhovaný nástroj podpory časové omezení snížení daně z přidané hodnoty v Lotyšsku nebyl schválen. Navíc zvýšení cen tepla a plynu rozloží na spotřebitele, tedy vzestupnou křivku, až na dobu pěti let. Týká se přibližně 110 000 lidí. Vláda také plánovala stanovit strop pro ceny elektřiny pro spotřebitele s rozložením nárůstu na dalších pět let. Lucembursko. Lucemburský ministr energetiky říká, že nadále pozorně sleduje vývoj cen energií a informuje o tom radu vlády. Poskytli usnadnění bankovních úvěrů pro způsobilé společnosti. To jsou ty společnosti, které potřebují likviditu kvůli válce na Ukrajině. Na program byla přidělena celková částka 500 milionů eur. Poskytnutí podpory s intenzitou vyšší než 30 % je však vázáno na podmínku, že podnik je ve ztrátě a že způsobilé náklady činí alespoň 50 % ztráty. Vláda rovněž navrhla analyzovat možnost otevření oblasti působnosti pro odvětví silniční přepravy zboží a stavebnictví a pro odvětví silniční dopravy a potravinářský průmysl. Toto opatření pokrývá, že část nákladů na tyto emise bude stát hradit těm jednotlivým firmám. Na oplátku za tuto podporu musí každá přijímající společnost přijmout investiční zakázky na podporu energetické transformace. To si myslím, že platí trošku i pro Českou republiku, kde vlastně do roku 2023 by měla proběhnout celková transformace a odklon od uhlí k jiným zdrojům.